Ještě jednou dobré odpoledne.
Požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Tak bych teď přečetl nějakou omluvu a zrovna mi žádnou nepřinesli.
Je ještě obtížnější vám vysvětlit, že pokud takhle ad hoc změníme skutkové podstaty, tak budeme nuceni, abychom zachovali spravedlivou vyváženost v oblasti trestního zákoníku, zpřísnit i trestní sazby u některých jiných násilných trestných činů, s tím, že i v nynější době, v současnosti, soudy stejně nevyužívají tu vyšší polovinu trestní sazby, když ukládají tresty, zpravidla se pohybují v té dolní polovině trestní sazby. Takže to bude zvýšení trestní represe, možná i více či méně neúspěšných alternativních sankcí, a ve svém důsledku naplňování v krajním případě již tak přeplněných věznic. Tam opravdu nehrozí nadmíra represe. Bohužel v současné době nemáme shodu na tom, jak by ten krok měl konkrétně vypadat. Pokud si budete myslet, že tomu tak není, pak doporučuji ve třetím čtení, abyste zvedli ruku pro ty umírněnější návrhy, které nerozhoupávají tak výrazně současné platné znění trestního zákoníku, současný trestní systém. Hlasování o tomto zákoně a jeho výsledky nebudou snadné.
Děkuji. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V poměru psů na počet obyvatel jsme v Evropě druzí. Sama jsem chovatelkou zvířat a můj život by bez nich byl prázdný. Ačkoli zvířata milujeme, jsme svědky i druhého jevu. Veterináři častěji řeší případy týrání. Pro řadu lidí jsou zvířata pouhou věcí a prostředkem, jak poměrně rychle zbohatnout dneska bez většího rizika sankce nebo trestu. A na to už hrdí být nemůžeme. To je naše smutná vizitka. Oba zákony jsou reakcí na přibývající případy týrání zvířat.
Pokud vím, tak návrh byl projednán ústavně-právním výborem a ten vznesl pozměňovací návrh.
A za druhé, může dojít k pochybení ze strany volebních orgánů při zápisu do volebních seznamů.
Nyní pan místopředseda Tomio Okamura v obecné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.
Vážené dámy a pánové, máme tady další vládní návrh zákona, který v podstatě oslabuje Českou republiku ve prospěch Evropské unie. Hnutí SPD s tímto návrhem nesouhlasí a bude hlasovat proti. Nemám připomínky k technikám, které novela upravuje, ale zaujala mě důvodová zpráva, která zmiňuje pozoruhodné změny v aktu o volbě členů Evropského parlamentu. Každý občan Evropské unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v České republice, pokud tu má přechodné nebo trvalé bydliště alespoň 45 dní. To je dost nefér, protože v rámci přímé volby by své zástupce měli volit občané jednotlivých zemí. Jak víme, Lisabonská smlouva zakázala hájit zájem mateřské země eurokomisařům, takže řeči o tom, že máme my, tedy Česká republika, svého zástupce v Evropské komisi je faktický blábol a odporuje jak platné legislativě, tak koneckonců i praxi, protože pravda je, že naši údajní zástupci zájmy republiky opravdu nikdy nehájili, a Lisabonskou smlouvu tedy neporušovali. V tuto chvíli jsou na cestě další změny. Bruselistům jde o to odnárodnit i zástupce europarlamentu - a o tom je tady řeč - jednak tím, že volit může v podstatě každý v podstatě kdekoliv, takže se z volby v reálu vytratí princip zastupování zájmů občanů konkrétního státu, protože zástupce státu nevolí výhradně občané daného státu, ale kdokoliv, kdo si tam nahlásí nějakou formu pobytu. U nás v SPD je to naopak.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a požádám, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnes máme 26. listopadu a své narozeniny slaví pan poslanec Jiří Kohoutek. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 39. schůze dne 14. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Jestliže tomu tak není, přistoupíme k hlasování. Ptám se, kdo je pro navrhované ověřovatele. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 39. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček - pracovní důvody, Jana Maláčová - zdravotní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček od 16.15 - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - zahraniční cesta. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 39. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Bod 24, sněmovní tisk 374 - novela zákona o silničním provozu, druhé čtení, zařadit za bod 9 v bloku zákonů druhých čtení, sněmovní tisk 364 - zákon o pohonných hmotách. Bod 153, sněmovní tisk 506 - novela školského zákona, prvé čtení, zařadit za bod 34 v bloku zákonů prvého čtení, sněmovní tisk 645 - novela školského zákona. Bod 113, sněmovní tisk 380 - novela zákona o spotřebitelském úvěru, prvé čtení zařadit za bod 111 v bloku zákony prvých čtení, sněmovní tisk 377 - zákon, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček. To je ze strany grémia vše. A nyní poprosím k pořadu schůze. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda klubu ANO 2011, pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. A poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby se utišili, již začala schůze...
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych přednesl návrh na pevné zařazení jako třetí bod v bloku druhých čtení dnes, a to bod číslo 23, jedná se o sněmovní tisk 359 - novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, druhé čtení.
Já vás na okamžik přeruším, pane poslanče.
A ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Pan poslanec Radek Koten je nyní na řadě, připraví si pan poslanec Dolínek. Prosím máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Nyní dovolte, abych to odůvodnil. Současný právní stav neumožňuje, aby příslušný orgán státní správy zvýšil rychlost v tunelech na dálnicích. Projektování tunelů pozemních komunikací, kterou vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Možnost vyhodnocení situace a zmocnění stanovit maximální rychlost přímo zákonem je systematičtější, než aby limit vycházel z technické normy. Návrh zákona vychází ze stavu tunelů v České republice, které patří k nejbezpečnějším v Evropské unii, a s ohledem na jejich zabezpečení a technický stav, jednak řídicí a kamerový systém, osvětlení, detekce požárů a dopravní značení obvykle proměnlivé. Proto jsou tedy na vyšší rychlost tyto tunely připraveny. Nová právní úprava vychází vstříc plynulému dopravnímu provozu při zachování jeho bezpečnosti. Do vybudování sítě dálničních tunelů se investovaly vysoké finanční prostředky, aby se kladl silný důraz na bezpečnost provozu a technické parametry. Zvýšení rychlosti v tunelech, které mají odpovídající prvky bezpečnosti, přispěje k plynulosti dopravního provozu a posílí podnikatelské prostředí, neboť přispěje ke zlepšení logistiky. Stávající právní úprava konstatuje, že osobě, která řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, se uloží pokuta v rozmezí 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců. Jen pro srovnání, tento přestupek je postaven na roveň řízení pod vlivem návykové látky, tedy alkoholu nebo drog, což důchodce určitě nedělá. Předložená právní úprava stanoví, aby osobám starším 68 let věku, kterým propadne posudek o zdravotní způsobilosti, byla uložena pokuta pouze ve výši do tisíce korun. V praxi se běžně stává, že senioři nemají povědomí, že lékařskou kontrolu musí absolvovat každé dva roky, pokud jsou starší 68 let věku. Nejedná se o závažné porušení dopravních předpisů, a proto není nutné požadovat vysokou částku za jejich porušení, neboť se jedná o formální nedostatek. Může se tedy stát, že důchodce, který má dva dny propadlou tuto prohlídku, zaplatí takto nehoráznou částku a dostane se do dluhové pasti. Ponechává se oprávnění správního orgánu, aby uložil zákaz řízení vozidel, tedy tento řidič samozřejmě může dostat zákaz řízení vozidel. Ale ta pokuta je pro důchodce naprosto likvidační. Úprava umožňuje, aby správní orgán na základě vyhodnocení všech okolností přestupku uložil řidiči, který je starší 68 let věku a nedisponuje platným posudkem o zdravotní způsobilosti, pokutu v nižší výši tisíc korun, než která může být uložena ostatním osobám. Předložená právní úprava umožňuje snížit pokutu důchodcům, kterým propadne posudek o zdravotní způsobilosti. V dnešní době, kdy je přemíra informací, jež se často liší, se běžně objevují případy, kdy povinné osoby si neuvědomí, že po dosažení 68 let věku musí každé dva roky absolvovat lékařskou prohlídku za účelem vydání posudku o způsobilosti řídit. Vysoké pokuty představují významný zásah do rozpočtu těchto osob v důchodovém věku a pro některé z nich mohou být naprosto likvidační a mohou je přivést do dluhové pasti. K účinnosti. Děkuji za pozornost. Ještě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče. Na řadě je pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Josef Kott.
Děkuji.
Děkuji.
Milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem využil předloženého návrhu zákona pana poslance Dolínka k tomu, abych se pokusil udělat něco s vozidly, která nám zůstávají na dálnicích a která nejsou vždy včas odtažena nebo odstraněna z komunikace a způsobují velké kolony, převážně tedy na dálnicích. Vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
Začneme blokem druhých čtení. Prosím, máte slovo. Děkuji za bleskurychlý úvod. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Komplexní pozměňovací návrh v usnesení výboru pro veřejnou správu má určité číslo. A ten apendix, čili ten druhý béčkový pozměňovací návrh, se pak týká další oblasti, a to je pojišťovnictví, případně odpovědnost za provoz motorových vozidel. To je usnesení výboru pro veřejnou správu.
Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Vzhledem k 5 milionům uživatelů elektronického bankovnictví je to vítaná alternativa elektronického občanského průkazu, který pro svoji plnou funkčnost vyžaduje pět PINů, což je pro běžného občana složité. Samozřejmě že povolení přístupu komerčních subjektů do registru státní správy musí mít svá přísná pravidla. V pozměňovacím návrhu, který je součástí projednávání novely uvedeného zákona, jsou velmi přesně uvedeny údaje, ke kterým může mít komerční banka přístup. Jde pouze o údaje, které banka již k dispozici má, a může pouze ověřit jejich správnost.
To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa? Zahajuji podrobnou rozpravu.
Já bych se tímto ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému číslo 2919 a který jsem tady již v předchozí rozpravě odůvodnila.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Podrobnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Přerušit bychom mohli, kdybyste to navrhl jako procedurální návrh, hlasovali bychom o tom.
Takže já bych se přimlouval za to, abychom už jenom dočetli...
Ano.
Děkuji, pane předsedající. K tomuto návrhu se sbírá petice. Ve chvíli, kdy se shromáždí 50 tisíc podpisů, předkládá se tento návrh k posouzení Ústavnímu soudu a po vyslovení se Ústavního soudu se potom pokračuje v tom sběru do těch 450 tisíc.
Děkuji.
Protože je to situace, která se neustále zhoršuje, ty nůžky mezi centrem a regiony se otevírají. Bohužel v současnosti není žádný plán a žádné aktivity, které by v dohledné době -
Umožněte přednes návrhu pana předsedy.
Bohužel v tuto chvíli není na stole žádný návrh, který by situaci regionů zlepšil, nebo alespoň který by zastavil jejich propad. A skutečně tady čelíme velkému problému, protože se rozpadá naše země tak, jako se rozpadá naše společnost. To, proč je to takový problém pro Českou republiku, je to, že tam prostě ztrácíme talenty. Ve chvíli, kdy tam lidé, děti, nemůžou dosáhnout na alespoň srovnatelně kvalitní vzdělání jako v centrech, tak prostě přicházíme o potenciál lidí, který v těch regionech je. Prostě největší bohatství České republiky je v lidech České republiky. A nemůžeme si dovolit talentem lidí České republiky plýtvat tak, jako se to děje dnes. Tento návrh je velice jednoduchý v tom legislativním provedení, ale samozřejmě velice těžký z hlediska jeho politického prosazení. Určitě budou různé návrhy z regionů na to, že některý z těch ústředních orgánů by měl zůstat v Praze, i to se může stát. Některé se třeba přemístí do jiných regionů, než jsou navrženy. Ale ta podstata toho návrhu směřuje k tomu, abychom dlouhodobě posílili postavení regionů, a to posílili jak z hlediska vzdělanosti, tak z hlediska ekonomické síly. Proč vzdělanosti? A to je něco, co nemůžeme přehlížet. Ale to není ta primární pomoc. Primární pomoc je v tom, že se nám pak bude dařit i sehnat třeba zdravotní péči do těchto regionů. A to je neúprosná statistika, to není názor.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Myslím, že vůbec žádné. My jsme přesvědčeni o tom, že vláda by mohla a Ministerstvo vnitra by mohlo jednat rychleji než jenom dopisem, odpovědí na dopis, jehož obsah nikdo z nás tady nezná. Podle našeho názoru je velmi jednoduché prostě do Řecka poslat zástupce Ministerstva vnitra, například na úrovni náměstka, který by na místě ve spolupráci s naší ambasádou vše prověřil a řešil konkrétní kroky, jak co nejrychleji těmto dětem před nadcházející zimou skutečně pomoci. Je to výraz solidarity, ke které se připojily i další...
Já vám rozumím, pane předsedo.
Bohužel Česká republika tuto změnu na úrovni EU blokuje jako jedna ze zemí, které trvají v této věci na jednomyslnosti. Vzhledem k tomu, že to není zákon, tak můžeme pokračovat i po 19. hodině. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Přivolal jsem kolegy z předsálí a můžeme začít hlasovat. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro nový bod. Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Pan poslanec Feri svůj návrh stáhl. Kdo je proti? Mám zde připomínku, že současně bychom vyřadili i třetí čtení, která na to navazují, takže šest bodů bychom celkem vyřazovali. Kdo je proti?
Je to Country by Country Reporting, tedy vykazování zisku velkých firem. Je to opatření, které se řeší na úrovni EU právě v rámci boje proti daňovým únikům. A mě zajímá pozice české vlády k této věci, protože ve čtvrtek se to projednává na Evropské radě. Děkuji.
Takže máme jasno všichni, k jakému bodu hlasujeme. Nejprve zařazení nového bodu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Uvedené ustanovení předpokládá, že odstranění vozidla z dálnice zajistí na výzvu policisty buď původce překážky, nebo vlastník pozemní komunikace. V případě dopravních nehod vzbuzuje nejasnosti také samotný termín původce překážky. Výše uvedené pochybnosti, byť v malém rozsahu, mohou mít za následek další zvýšení či prodloužení vzniklého rizika pro bezpečnost a plynulost provozu na dálnici. Tato organizace má za účel zrychlit a zkvalitnit práci při odtahu vozidel z dálnice smluvně zajištěnými subjekty, které musí splňovat předem dané standardy a musí být schopny včasného a profesionálního zásahu na dálnici. I v případech, kdy není nezbytné vozidlo odtáhnout, ale postačí pouze zásah na místě, poskytne správce dálnice již v současnosti vlastními silami tuto službu bezplatně. Služba asistence Ředitelství silnic a dálnic je zároveň vybavena i zařízením pro bezpečnější označení vozidla tvořícího překážku provozu do doby, než bude vozidlo tvořící překážku odstraněno. A teď krátce principy navrhované právní úpravy. Jak bylo uvedeno výše, správce dálnice má pro tuto činnost smluvně zajištěny vhodné subjekty, které jsou schopny včasného a profesionálního zásahu.
Tento pozměňovací návrh reaguje na skutečnost, kterou očekáváme od 1. ledna příštího roku, a to je, že se nám rozšíří náš mýtný systém i na silnice prvních tříd, a to v délce zhruba 860 kilometrů. Původně se hledalo řešení, že všechny kraje požádají odbor silničně správních agend o vydání rozhodnutí, aby se nemohlo na ty úseky objízdné jezdit, ale z hlediska procesního řešení by tento proces mohl být velmi zdlouhavý a zároveň by také mohlo dojít, protože v tomto správním řízení se k takovému opatření obecné povahy vyjadřuje Policie České republiky, která může také k tomu dát negativní stanovisko a mohou se v rámci toho řízení podávat i námitky. Proto i na jednání dopravní komise Asociace krajů byl tento návrh jednomyslně podpořen. Byl by to tzv. zákaz tranzitní dopravy. Pokud by byla ve správním řízení, tak by ta částka mohla být až do 10 tisíc korun. To znamená, že by byla zachována ve stejné výši. Už v tuto chvíli to máme i vyčíslené a myslím si, že to označování bude postupné, a máme v současné chvíli přislíbeno od ministra dopravy, že bude pro kraje vypsán dotační titul, kde získají finanční prostředky na nákup a osazení těchto dopravních značek. Úplně v závěru bych chtěla říci, že v daném pozměňovacím návrhu jsou i výjimky z tohoto zákazu. Vše je řádně uvedeno v daném pozměňovacím návrhu a já věřím, že tento pozměňovací návrh buď u sněmovního tisku 359, nebo u sněmovního tisku 374 bude podpořen.
Celou dobu máme pochybnosti, že jsme na hraně zákona. Konzultovali jsme to s legislativou a riskovali bychom, kdybychom teď nehlasovali, že bychom se dopustili něčeho, co by pak mohlo být zneplatněno.
To přece není normální.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme zabývat dalším bodem, což je Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Ptám se na závěrečná slova, jestli je zájem. Je zájem. Pan zpravodaj, pan poslanec Roman Kubíček, má slovo.
Jedním byl výbor pro bezpečnost a jedním byl hospodářský výbor.
Ano, děkuji. Pokud chce vystoupit pan poslanec Josef Bělica, tak mu dám teď slovo. Ano, přeje si vystoupit.